Děkuji za slovo, pane předsedající. Já nebudu operovat koleno. Nejsem v příští Poslanecké sněmovně, takže tady nebudu provádět zasvěcený výklad nějakých zdravotních vyhlášek a podobných záležitostí, které se toho týkají. Věci, které tady byly vysloveny, byly samozřejmě už řešeny na mnoha úrovních včetně řady států. Nesmyslné argumenty, že se tady objeví tisíce pracovníků, kteří budou vytlačovat Čechy v oblastech s nízkou nezaměstnaností - podívejte se na ta čísla, to je prostě blábol.
Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec Chalupa a jeho faktická poznámka.
To se netýká budoucích poslanců, to se týká občanů této země. Otázky, které tady vyslovil pan kolega, jsou závažné a měli bychom na ně slyšet odpovědi. Smějete se. To jsem rád, že nám to říká pan Juncker, ale o to by se měla postarat naše vláda.
Děkuji za dodržení času. Po něm pan poslanec Plzák, po něm pan poslanec Votava.
Tímto otevírám další bod, kterým je bod číslo Budeme pokračovat dalším bodem, kterým je bod číslo Pan ministr financí je omluven z dnešního zbytku jednání. Přerušuji tento bod až do přítomnosti pana ministra a poté, co projednáme ostatní body, a otevírám bod číslo Tento materiál uvede přítomný ministr obrany Martin Stropnický, kterému tímto dávám slovo.
Já vám velice děkuji, pane předsedající. V uvedeném období byla vojenská cvičení realizována v rozsahu schváleném vládou České republiky. Jednotky ozbrojených sil ČR se v tomto období zúčastnily 48 vojenských cvičení se zahraničními partnery mimo území a 21 cvičení se zahraničními partnery na území České republiky. Ve třech případech proběhl na území České republiky výcvik ozbrojených sil cizích států bez přímé účasti ČR.
Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Antonín Seďa a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny.
za třetí ukládá předsedovi výboru, aby předložil usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Já vám děkuji, pane zpravodaji. Nikoho nevidím. Končím všeobecnou rozpravu. O slovo se hlásí pan zpravodaj. Já vám děkuji, pane zpravodaji. Nemá. Pan zpravodaj? Kdo souhlasí s navrženým usnesením? Zahajuji hlasování. Tento materiál uvede ministr obrany Martin Stropnický.
Já děkuji za slovo, pane místopředsedo. Jednotliví vojáci potom následně slouží dle potřeb Aliance v konkrétních mezinárodních operacích. V operaci Joint Enterprise v Kosovu byla Česká republika zastoupena skupinou tří příslušníků, kteří se podíleli na zabezpečení spojení a funkčnosti informačních systémů na velitelství operace. Uvedený tým působil v Kosovu od 15. srpna 2016 do 22. prosince téhož roku. Co se týče operace Resolute Support, v Afghánistánu působila další skupina příslušníků v počtu devíti osob. Podíleli se na správě systému velení a řízení na operačním centru velitelství na mezinárodním letišti v Kábulu. Dohlíželi na nepřetržitý provoz systému velení a řízení, plánovali a prováděli jeho údržbu a podíleli se na řešení uživatelských požadavků. Tento tým působil v Afghánistánu od 27. července 2016 do ledna tohoto roku.
Jako bychom tedy my a Kanada nemohli být právními státy, zatímco smlouvami typu CETA, ale i typ, který se diskutoval, je špatná filozofie a přístup k mezinárodnímu obchodu posvěcován jako zcela legální. Často se diskutuje ta ona zmiňovaná otázka suverenity.
Já děkuji panu poslanci Grospičovi. Pan poslanec Plzák je přihlášen řádně i fakticky - tak řádně.
Já mimořádně souhlasím s levou stranou tady v tomto případě, ale zdá se mi, že oni opravdu chrání zájmy této země, zatímco my ostatní, co jsme o tom mnoho nevěděli, jsme to trošku podcenili. Co tam je tedy pro ty, kteří to nečetli a možná ani neposlouchali kolegy z levé strany, protože to šlo z té levé strany, tak musím říct, že ten investiční soud je opravdu ďáblovo semínko a ta Kanada už s ním má určité zkušenosti, protože ho mají zakotveny v podobném stylu v té dohodě NAFTA. Já bych chtěl říci, že - a teď vám přečtu tedy něco z té analýzy, a poslouchejte dobře, co se tam píše ohledně investičního soudu. Prosím vás, může mi někdo tady vysvětlit, co to jsou oprávněná očekávání? Takže to mi tady chybí. Tato ochranná opatření nenabízená domácím investorům. My tady vytváříme nerovnováhu investorů našich a zahraničních, a proč máme podporovat ty zahraniční? Vystavují státy a jejich daňové poplatníky mimořádným finančním rizikům a ohrozila i realizaci řady veřejných politik. Co mi vadí dál.
V roce 2014 byla kanadská cena navzdory cenovému propadu na evropském trhu s vepřovým masem stále o 25 % nižší.

Obě strany si ale vyjednaly zvláštní ustanovení pro některé zemědělské výrobky ve formě kvót pro bezcelní dovoz obzvlášť citlivých produktů, včetně hovězího a vepřového masa, který je citlivý pro Evropskou unii. Pokud se dovoz skutečně zvětší, bude záviset na schopnosti kanadského vývozního průmyslu zaplnit objem nových kvót bez použití hormonů nebo raktopaminu, což je kontroverzní látka přidávaná do krmiv za účelem urychlení výkrmného procesu. Výrobní standardy jsou vyšší v Evropské unii než v Kanadě a v mnoha případech jsou stále ovlivňovány drobnými zemědělci. V Evropě je zakázáno používání růstových hormonů nebo antibiotik zvyšujících výnosy. Už nyní je v Evropě nadbytek masné a mléčné výroby, což způsobuje likvidační ceny pro výrobce. A myslím si, že mnozí z vás na svém facebookovém profilu nedávno sdíleli máslo za 70 korun. Všichni se těšíme na Vánoce. V zájmu další existence lokálního zemědělství musí masný průmysl upřednostnit snížení objemu výroby a soustředit se na spotřebitelské požadavky na kvalitní a společensky odpovědné výrobky. CETA bude mít potenciálně destabilizující účinek na evropský trh s masem. Navrhované zvýšení kvót pro mléčné výrobky by navíc způsobilo větší vývoz evropských sýrů do Kanady, což by vytvořilo srovnatelný tlak na kanadský trh. V současnosti využívá Kanada pro mlékárenský průmysl systém řízení nabídky. Výrobcům jsou přiděleny kvóty na produkci a za každý litr mléka, který přesahuje, jsou pokutováni. Cena mléka je tak v Kanadě spojena s domácími náklady na výrobu a výrobcům přináší spravedlivou odměnu. Díky tomuto systému dostávají kanadští mlékaři přibližně 50 centů za kilogram. Zato v Evropě v červnu roku 2016 spadla cena mléka až na 25,81 centu za kilogram. Snahy Evropské unie nasměrovat svou zemědělskou politiku na vývoz, a tím položit základ pro obchodní dohody jako CETA způsobily pokles cen mléka placených evropským výrobcům.

V Evropě obecně zůstávají jatečně upravená těla neošetřena vyjma případů, kdy jsou omyta vodou. Evropská unie už uvolnila své standardy pro ošetřování hovězího masa kyselinou mléčnou. Možná jako předběžný dárek kanadským i americkým obchodním vyjednavačům. Spolu s tím Evropská unie už několik měsíců diskutuje o povolení povrchového ošetřování drůbežího masa kyselinou octovou. CETA může tyto změny upevnit a podpořit další deregulaci. Oslabení standardů pro porážení zvířat nepřinese zisk jen kanadskému drůbežářskému a masozpracovatelskému průmyslu, ale i jejich evropským protějškům tím, že jim dovolí i jejich porážející (?) postupy víc industrializovat. Evropská unie projevila zájem vyměnit kvalitní zpracovávání masa a zajištění kvality na ošetřování založené více na chemii.

Zeměpisná označení jsou názvy konkrétních regionů a míst, které určují původ některých chráněných potravin. Zemědělská označení umožňují drobným zemědělcům v určitých oblastech požadovat vyšší ceny za známé, kvalitní potraviny a podporu zemědělství s přidanou hodnotou přispívající k regionálnímu hospodářskému rozvoji. CETA by pomocí zeměpisného označení chránila pouze 173 produktů.

Ale myslím si, a možná mohu říct i bohužel, že mnozí z vás, kteří tady dnes sedíte, jste tu smlouvu vůbec neviděli.

Dobré dopoledne, vážené kolegyně, kolegové. Víte, ono v současné době mnohým důchodcům a dalším lidem nezbývá nic jiného než se na ně chodit koukat také, byť do obchodů, protože na ně poté, co zaplatí ty zvyšující se ceny bydlení, potravin, másla už tady zmíněného a dalších životních nákladů, prostě na ně nemají peníze. Nebo si uvědomí, že my za klub KSČM hájíme zájmy těch obyčejných lidí.
Děkuji.
Vážené dámy a pánové, já bych za sebe chtěl říct, že jsem pro tuto dohodu přes všechny drobné nedostatky, které má. Ale na konto svých předřečníků bych chtěl říct: To, co tady říkáte, nejsou žádné argumenty. To je obyčejná předvolební agitace.
Pan předseda Filip.
Já jsem čekal, jestli to řekne někdo z mých předřečníků. Reaguji na vystoupení pana kolegy Kalouska. Tak my jsme podle vás proti svobodnému trhu. To je jako s tím vtipem - jaký je rozdíl mezi KS Číny a ODS. Rozdíl je v tom, že Komunistická strana Číny na rozdíl od ODS podporuje podnikání. Prosím vás, jestli chce někdo žít v minulosti jako Daniel Herman, ať tam žije. To je směšné, opravdu! My se snažíme tady mít jasné zákony, které chrání český národní zájem a to jak vůči Kanadě, tak vůči Číně. A tam bude ten velký problém například s výrobou oceli a podobně. No vaše kluby to nebyly.
Děkuji. Paní poslankyně Pěnčíková, pan poslanec Plzák, pan předseda Stanjura.
Mě mrzí to, že o té smlouvě spousta z nás - a já mezi ně zahrnuji i sebe - mnoho neví. A my bychom chtěli, aby tady byli ministři zemědělství a životního prostředí - jestli to nemůže ovlivnit nějakým způsobem legislativu v oblasti ochrany životního prostředí. A velmi mě mrzí, že tady není ministr životního prostředí a ministr zemědělství, protože já bych věděl, na co se jich mám ptát.
Děkuji.
Hezké dopoledne. Myslím, že je pořád členem hnutí ANO. A vláda se tomu prostě vyhýbá a není schopna ochránit pracovní místa na severní Moravě. Pokud chcete svobodně podnikat, podnikejte v Číně. To je úplně stejné.
Nezbylo nic jiného než učinit pokus.
A obdarovaný pan předseda má nyní faktickou poznámku.
Podle Pavla Bělobrádka - a opět budu citovat: "Nic jsem nekorigoval, protože ministr kultury Daniel Herman v ničem nelhal." Nezkoumala se tedy vina či nevina, nezkoumalo se, jestli se ti lidé třeba Hitlerovi za války postavili, ale bylo to na základě etnických čistek. Jaká je historická a právní skutečnost? Tedy to, co na rozdíl od ukřivděných nářků pohrobků Hitlerovy Třetí říše, kteří rozbíjeli republiku a podporovali Hitlera až do posledních dní okupace a války, je nezpochybnitelnou historickou a právní realitou. Daniel Herman a Pavel Bělobrádek fakticky optikou provinivších se a ve válce poražených Němců, jak jinak, žonglují údajným diktátem Moskvy. A chybí už, jen aby stejně jako prohrávající nacismu propadlí Němci a Německo začali se stesky a nostalgickými kalkuly boje s bolševismem a naděje, že se západními spojenci by se dalo mluvit a zkusit je obrátit proti Sovětskému svazu. Ne, v tomto ministr kultury a jeho stranický předseda se skutečně mýlí. O odsunu provinivších se Němců z Československa a Polska se nerozhodovalo pod žádným diktátem Moskvy. Samotný odsun pak probíhal podle plánu Spojenecké kontrolní rady pro Německo. Nechci spekulovat o tom, jaká měřítka by byla uplatněna dnes na toho, kdo by rozbíjel suverénní státy, uplatňoval okupační teror a genocidu v rozměrech, v jakých to udělalo nacistické Německo a Němci podporující Hitlera. Vyhlazené Lidice, Ležáky a statisíce československých obětí německé okupace, teroru a totální války nelze přece zlehčovat. A v tom druhém případě je lež rozšiřovaná ministrem kultury Danielem Hermanem a obhajovaná místopředsedou vlády Pavlem Bělobrádkem už ne pouhým lidoveckým projevem antisovětské zášti, ale přímým dokladem nejvážnějšího selhání osob, které zastávají funkce ústavních činitelů českého státu. Oba dva totiž v tomto případě útočí na českou veřejnost a přecházejí na pozice pohrobků nacismu tím nejhanebnějším způsobem. Není těžké to prokázat přímo pomocí citace příslušných zákonů. Na rozhodnutí spojenců o povinnosti vlády odsunout Němce do Německa navazovaly a v duchu těchto dohod šly totiž konkrétní československé zákony. Z dikce citovaných dekretů je tedy nepochybné, že Němci, kteří se neprovinili a kteří se účastnili odboje nebo trpěli pod nacistickým nebo fašistickým terorem, nepodléhali odsunu. Nespadali ani mezi osoby, kterým bude konfiskován bez náhrady majetek. Lidovecký funkcionář a předseda odbočky ACKERMANN Gemeinde Daniel Herman a jeho předseda Pavel Bělobrádek fakta ovšem ignorují. Potřebuje skutečně Česká republika, aby jejím ministrem kultury byl předseda odbočky landsmanšaftu, který nezná a nechce uznat své ústavní povinnosti a platný právní řád?
Paní ministryně, máte slovo.
V rámci 27. schůze Senátu byl návrhu na ratifikaci udělen souhlas. Děkuji za pozornost.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy a vážení pánové, na výboru pro sociální politiku 6. října jsme doporučili Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení.
Děkuji paní zpravodajce a otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Je tomu tak. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 34, z přítomných 88 pro 62, proti nikdo, návrh byl přijat. Prosím, nyní, paní ministryně, máte úvodní slovo. Paní zpravodajko, máte slovo.
Přeji vám, vážené dámy, vážení pánové, příjemné dopoledne.
Pokud není zájem o závěrečná slova, jako že není, přikročíme k hlasování o navrženém usnesení. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 35, z přítomných 87 pro 65, proti nikdo. Konstatuji, že s ratifikací byl vysloven souhlas. Paní ministryně ještě zůstává na svém místě, protože dalším bodem je
Tato úmluva se možná zdá na první pohled, že se České republiky netýká, nicméně týká, protože existuje skupina českých občanů, kteří stále pracují jako členové posádek námořních lodí, a nemůžeme je úplně vynechat, i když ta skupinka není samozřejmě nijak velká.
Já děkuji panu zpravodaji. Otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Návrh usnesení byl přijat. Tato podmínka je splněna, pan ministr je přítomen.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vám ve druhém čtení odůvodnil projednávání protokolu o přistoupení Ekvádoru k Obchodní dohodě s Kolumbií a Peru, která platí už čtyři roky a českým firmám z ní plyne řada výhod. Protokol o přístupu Ekvádoru je prozatímně prováděn od začátku letošního roku, poté co jej schválil Evropský parlament a následně ratifikoval samotný Ekvádor. Plné znění dohody vstoupí v platnost po ratifikaci všemi členskými státy. Věřím, že díky rozšíření dohody o další země prohloubíme spolupráci s celým regionem andského společenství a zlepšíme podmínky pro české firmy na ekvádorském trhu. Českým firmám také zajišťuje vyšší právní jistotu, což je důležitý faktor při rozhodování, zda obchodovat nebo investovat v Jižní Americe. Závěrem bych rád dodal, že pro Českou republiku, jejíž ekonomika je závislá na exportu, je volný přístup na zahraniční trhy zásadní. Posílení obchodních vztahů s partnery mimo Evropskou unii tedy považujeme za prioritu.
Děkuji panu zpravodaji. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Jestliže se nikdo nehlásí, končím rozpravu. Návrh usnesení byl přijat. Děkuji panu ministru i panu zpravodaji. Dalším bodem, který byl taktéž přerušen pro nepřítomnost pana ministra, je
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, aby vám dnes odůvodnil rozhodnutí vlády České republiky odstoupit od Charty Mezinárodního energetického fóra. Česká republika přistoupila k této organizaci v roce 2011, kdy byla na mimořádném ministerském zasedání Mezinárodního energetického fóra podepsána tato charta. Od svého členství Česká republika očekávala především lepší přístup k informacím o dění na mezinárodním energetickém poli. Tato očekávání však nebyla naplněna. Navíc informace, které Mezinárodní energetické fórum přináší, jsou volně dostupné na jeho webových stránkách. Dalším argumentem pro vystoupení z tohoto fóra je také platba členského příspěvku ve výši téměř 600 tis. korun ročně. Z těchto důvodů jsme předložili v únoru letošního roku vládě návrh na vystoupení z této organizace, který byl také vládou schválen. V polovině srpna byl návrh projednán také v rámci plenárního zasedání Senátu, kde pro jeho přijetí hlasovalo 57 senátorů a návrh tak byl podpořen. Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, věřím, že přijmete tyto argumenty a že podpoříte návrh na vystoupení z této organizace.
Děkuji. dává souhlas k odstoupení České republiky od Charty Mezinárodního energetického fóra;
Otevírám rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Ivan Gabal.
Obsahuje základní pravidla pro podmínky zaměstnávání, pracovní doby a odpočinku, ubytování, stravování, ochrany zdraví a lékařské péče a v neposlední řadě i sociální zabezpečení. A je nutné také podotknout, že ta úmluva ovlivnila i relevantní legislativu na evropské úrovni.
A nyní požádám tedy náhradní zpravodajku paní poslankyni Janu Hnykovou, aby přednesla usnesení výboru a odůvodnila ho.
Děkuji, pane předsedající. Zastupuji tedy paní kolegyni Pastuchovou, která je dnes nepřítomná. Děkuji za pozornost.
Děkuji paní zpravodajce a otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Děkuji vám.
Děkuji, pane předsedající, za slovo. A momentálně ochrana této populace druhů, kterých se to týká, je již v současnosti na dostatečné úrovni v České republice chráněna, a nebude proto nutné v reakci na tyto změny měnit vnitrostátní předpisy.